Pro nikoho tam nebyla žádná speciální výjimka. Ani pro prezidenta republiky, ani pro Kancelář Poslanecké sněmovny.
Nikoho už nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali má pan ministr Zaorálek a zpravodaj Ivan Bartoš zájem o závěrečná slova. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru.
Dobrý den, já bych chtěl požádat o přikázání výboru pro obranu.
Má někdo ještě nějaký další návrh? Další návrh nevidím. Takže budeme hlasovat. Takže prosím, pane poslanče, můžete to ještě zopakovat? Váš návrh byl přijat. Takže doufám, že jsou to všechny návrhy, o kterých jsme měli hlasovat, a já končím první čtení tohoto návrhu zákona. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Vy se hlásíte za navrhovatele?
Já chápu dobrý a užitečný záměr předkladatelů, že chtěli vyřešit věc, které se věnoval Ústavní soud. A v rámci toho bychom chtěli i zohlednit obecně nálezy Ústavního soudu ve věci střetu zájmů.
Tak samozřejmě že reflektuji váš návrh.
Podle Ústavního soudu by měl být přístup k údajům z oznámení podmíněn žádostí o nahlížení do centrálního registru u všech veřejných funkcionářů. Ze zákona jsou vyjmuty, nebo v této novele jsou vyjmuty z povinností starostové a místostarostové jedničkových a dvojkových obcí.
V minulosti jsem to už jednou použil a vrátím se k tomu. A my si tady připravujeme zákon, který řekne: úředník bude vládnout nad tím, kdo každé čtyři roky předstupuje před občany a skládá svůj účet. Ale ten úředník nepředkládá žádný účet, ten je chráněn zákonem o státní službě. A promiňte mi, ten zákon se v roce 2014 opravdu nepovedl. Jeho předchůdce, který byl platný, ale nikoliv účinný, od roku 2002 byl stokrát lepší. A oni se mě budou ptát: a co jste řekl, jak jste vystoupil? Nestačí to hlasování. A v tom případě bez rozdílu politických stran se musíme moci zákonodárné, tedy Senátu a Poslanecké sněmovny, jako poslanci zastat.
Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová je přihlášena jak s faktickou poznámkou, tak do rozpravy. Prosím, paní poslankyně.
A paní ministryně spravedlnosti, to je opravdu hrozba. Vrátím se ke svému původně připravenému příspěvku. Zákon o lobbování, vážené kolegyně a kolegové, tak jak byl předložen, ostatně jako většina zákonů, které se předkládají Poslanecké sněmovně, není dokonalý. A potom tady v Poslanecké sněmovně může na plénu, ve výborech, veřejně, probíhat rozprava poslanců, která je střetem zásadních argumentů, různých pohledů na danou věc, kterou máme my, poslanci a poslankyně. To je pro mě lobbování. Lobbování je tedy jakýmsi ovlivňováním výsledku, jak vypadají zákony této země. Tady to bylo, je a bude tak, jak je to v jiných zemích. Lobbování určitě nezmizí ani se neomezí tímto zákonem. A proč je důležité znát tu legislativní stoupu a výsledek v praxi? Protože je potřeba také samozřejmě mít možnost v demokratické společnosti z toho vyvodit odpovědnost. To je pro demokracii důležité. Tou odpovědností vůbec nemyslím nějaké hony na lobbisty, to není podstata věci. Odpovědnost, a na to je dobré upozornit, vždy leží na těch, co zastupují lidi. To znamená, to jsme my, poslanci a poslankyně na základě voleb, a zákony hlasujeme, měníme, schvalujeme je. Je to naše odpovědnost.
Pane poslanče, máte slovo, prosím.
Děkuji za slovo. Já jenom dodám, že návrh byl rozeslán 23. července 2020 a vláda dala neutrální stanovisko.
Máme. Tak pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.
Myslím si, že výbor by se měl věnovat tomu, aby toto ustanovení nebylo zneužíváno například pro postihování novinářů nebo médií, kteří budou informovat o záležitostech, které se týkají záležitostí politiků a dalších představitelů, kteří zakládají svoje majetková přiznání do registru. Takže toto by se taky mělo v rámci výboru opravit. A pak je tam samozřejmě otázka správného určení rozsahu nahlížení a otázka toho, na které představitele v rámci obcí se to bude vztahovat. Protože jak vláda upozornila ve svém stanovisku, tak ten návrh je poněkud nekoncepční a je potřeba jasně říci, aby se to vztahovalo na všechny osoby, které nakládají s tou veřejnou mocí a kdy může nastat ten střet zájmů, a ne aby tam docházelo k nějakým účelovým výjimkám, protože jsou obce, které třeba hospodaří s velkým rozpočtem, ale nespadnou pod vymezení, které je tady v tom návrhu, a nějaká ta kontrola z hlediska střetu zájmů by tam byla žádoucí. Nám jde o to, abychom to projednali v řádném procesu. Možná v případě takovýchto návrhů, kdy je potřeba reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu, by do budoucna bylo vhodnější, aby se toho úkolu ujala přímo vláda a předložila to jako vládní návrh v reakci na nález Ústavního soudu.
Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím máte dvě minuty.
Prosím vás, já bych chtěl poprosit, abychom se zdrželi demagogie. Mohl být předložen samozřejmě dřív vládou. My chceme, aby byl proces řádný. Jsme ochotni maximálně urychlit projednávání toho návrhu zákona, ale nejsme ochotni schvalovat nedotažené návrhy zákonů.
Podívám se, zdali ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takž obecnou rozpravu končím.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Program schůze tady řídí vládnoucí hnutí, vláda, která tady má většinu v Poslanecké sněmovně, tak to prosím vás neházejte na Piráty.
Děkuji za slovo. V podstatě se dá říct jedno. Je potřeba to nějak urychleně vyřešit a pokud možno v nejkratší lhůtě, protože jinak 1. ledna vypínám registr.
Má ještě někdo zájem vystoupit?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom připomněla trošku historie. Klub STAN podával novelu zákona o střetu zájmů v roce 2017 a zároveň také myslím, že tehdy KDU podávalo svůj vlastní návrh. My jsme tehdy měli v tom návrhu jednu zásadní věc, a to aby se do centrálního registru oznámení vstupovalo na žádost, ale pod podmínkou, že to nebude platit pro poslance, senátory a ministry. Nechci říkat, že kdybychom to byli bývali podali, nebo schválili zde v té minulé podobě, tak možná jsme si také mohli ušetřit řadu, nechci říci obvinění, ale to, že poslanci a senátoři nechtějí, aby na ně bylo nahlíženo bez žádosti. Ano, je pravdou, že Ministerstvo spravedlnosti s námi velmi spolupracovalo. Poté jsme se domluvili, že to půjde skoro téměř napříč politickým spektrem, že se podá společná novela. Takže za to děkuji Ministerstvu spravedlnosti, za tuto pomoc. A pak bych chtěla doplnit ještě kolegu Sadovského.
Určitě dozná změn. A já věřím, že nám půjde o to, aby tím výsledkem bylo zkrátka jenom to, že veřejná aréna o schvalování zákonů má být veřejná, že má být jasné, kdo co ovlivňuje, s jakým cílem a výsledkem.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, tak já tady poslouchám tu debatu. Bude to zase jenom nějaký paskvil, známe to. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Jenom vysvětlení k tomu prvnímu bodu. Nemyslela jsem samozřejmě, že v tramvaji se rozhodně musí nacházet volič Marka Bendy, ale všichni občané máme volební právo, takže potud jsem to myslela. Jenom musím zlomyslně dodat, že doufám, že prvním zákonem nebude vrácení k přepracování zákona o lobbingu, protože se to nabízelo například mnohem lépe u zákona stavebního.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Marek Výborný. Připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.
Pane ministře, paní ministryně, dámy a pánové, já bych rád velmi stručně informoval o stanovisku poslaneckého klubu KDU-ČSL k tomuto vládnímu návrhu zákona o lobbování. K potřebě nějakým způsobem regulovat tuto záležitost, a to nejenom prosím pěkně na půdě Poslanecké sněmovny, ale i dalších institucí, se hlásíme a považujeme to za důležité. Čili není to tak, že bychom odmítali jakoukoli regulaci lobbingu. A proto nejsme připraveni to znění, které tady je v podobě toho vládního tisku, podpořit. Jestli toto je ta priorita, která nás teď tady nejvíce tlačí. Je to skutečně to klíčové, co teď je potřeba řešit, v okamžiku, kdy nám zbývá devět měsíců do konce volebního období? A nebyla to opozice, nebyla to opozice, která by brzdila projednávání zákona o lobbingu. Je to vládní návrh zákona o lobbování. Já myslím, že to dávno mohlo být za námi v nějaké variantě, která bude přiměřená, která bude ústavně komfortní a která bude řešit tu věc skutečně tak, aby tady nedocházelo k naprostému znehybnění legislativního procesu. Vláda tady přichází se zásadním návrhem vládní novely zákona, nebo s úplně novým vládním návrhem, a zároveň říká, musíme ho komplexně předělat, protože vykazuje zásadní problematické nedostatky. Už to samo o sobě je velmi problematické. Protože všechny ty další námitky tady nechci opakovat, už tady zazněly z úst ať už opozičních, nebo pseudokoaličních zástupců politických stran v této Poslanecké sněmovně.
Děkuji.
Naopak, zákon o lobbování, ono to vyplývá už z té obecné rozpravy, se dotýká našich základních ústavních práv a v podstatě principů toho, jak funguje zákonodárná činnost a jak svou roli mají z Ústavy plnit poslanci a poslankyně. Takže tady bych se paní ministryně spravedlnosti zastala.
Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný bude reagovat faktickou poznámkou.
Protože všichni, jak tady sedíme, víme, že toto bylo politické zadání, které v zásadě Ministerstvo spravedlnosti řešilo ještě před dobou, než tam paní ministryně Benešová dorazila, a tu historii všichni dobře vědí.
Shodneme se asi na tom, že lobbing je ve vyspělých demokratických společnostech vnímán jako legitimní a potřebná záležitost, která zajišťuje distribuci důležitých informací a umožňuje odpovědným osobám činit kvalifikovaná rozhodnutí v záležitostech obecného zájmu. Kde však končí lobbing a kde začíná korupce, to je otázka, kterou si klademe léta. Takže tento zákon by to měl vyřešit. Pokud by transparentnost měla být určitým záměrům na obtíž, je oprávněné se domnívat, že takové záměry nejsou v souladu s veřejným zájmem a představují v tomto smyslu riziko. Regulace lobbingu tady chyběla. Hlavním cílem je tedy odlišení legitimního potřebného lobbingu od toho netransparentního zákulisního, který je spojen s nežádoucími jevy, jako je klientelismus a korupce. Dále tady je zavedení lobbistické stopy každého právního předpisu. A společně by tyto nástroje umožnily veřejnosti efektivně sledovat snahy o ovlivnění podoby návrhu právního předpisu již v průběhu legislativního procesu. Vážení páni poslanci, dámy poslankyně, nevidím žádný rozumný důvod pro to, aby zájmové skupiny - lobbisté nebo jejich klienti - svou činnost, která ovlivňuje veřejné záležitosti, skrývaly či zastíraly. Děkuji za pozornost.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já spojím svoji zpravodajskou zprávu s vystoupením, které bych jinak měl v obecné rozpravě. Rekord to není, ale určitě to také není nic ke chlubení. Pan předseda Sněmovny Vondráček začátkem září vyhlásil smělý plán, že chce projednat klíčové protikorupční návrhy v prvním čtení do konce října. To se nepovedlo, ale ten měsíc a půl už v zásadě nehraje roli. Proč je pro mě zákon o lobbování důležitý. Je to určitě nejlépe připravený návrh regulace lobbingu z těch, které kdy v historii různých návrhů dostaly šanci na projednání v Parlamentu. Já nechci svoje vystoupení prodlužovat, ale jak jsem říkal, chtěl bych stručně shrnout několik myšlenek do obecné rozpravy. Jak jsem naznačil, návrh je v principu založen na registraci a transparenci registrace. Je vstupenkou k legitimní lobbistické činnosti a transparentnost je zajištěna povinným oznamováním lobbistických kontaktů právě prostřednictvím speciálního registru. Druhým okruhem je, kdo je lobbista. Třetím okruhem je, jak velký vůbec má být okruh lobbovaných. A čtvrtým tématem - má lobbovaný ohlašovat do registru kontakt s lobbistou?
Nyní faktická poznámka Marka Bendy.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jenom krátce zareaguji na pana kolegu Františka Navrkala, vaším prostřednictvím. Jsem schopen ho v tu chvíli lustrovat? Jsem schopen jít do seznamu a zjistit, kdo to byl? To je věc, kterou já nepoznám. Ale jak já poznám, kdo je ta druhá strana? To opravdu poznat schopen nejsem.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. To je přece zásadní, absolutně zásadní. Tak to přece mělo nějaký smysl. A ze svobodné soutěže politických stran vzniká politický režim. Když se podívám do toho zákona, je mi opravdu smutno. Ale tohleto je úplný nesmysl. Jako já opravdu souhlasím s tím, že je potřeba lobbing nějakým způsobem legislativně řešit. To přece není o přetahování se politických stran. To je o tom, jestli pořád držíme, že tento stát je demokratickým právním státem a parlamentní demokracií. Ano, bylo to rozhodnutí, já jsem ho respektoval. Ale upozorňoval jsem v té době velmi nepopulárně, protože média tlačila úplně něco jiného, že je potřeba zavést přímou volbu. Ale my jsme zavedli přímou volbu a neudělali jsme nic ve vztahu mezi prezidentem republiky, Poslaneckou sněmovnou, Senátem a vládou. A teď se dohadujeme o tom, jestli přímo volený prezident smí mít takové pravomoci, nebo nesmí. Přece to jsme si měli vyjasnit předtím, než jsme ten zásah do Ústavy udělali. Ten tlak na poloprezidentský systém tady přece je, všichni ho vnímáme. A jestli zleva, nebo zprava, to přece není podstatné. Podstatné je, že se nedržíme těch nejzákladnějších ústavních článků. Protože při spojení policie a státního zástupce a obvinění nebo obžalobě jednoho tady pořád mám soudy, které to mohou napravit. Ale pokud soudy řeknou, vy nemáte pravdu, ten zákon je špatně a ten zákon udělejte podle toho, jak my ho chceme jako soudci, tak se dopustíme té největší chyby.
Zároveň se pamatovalo, a určitě ještě budeme debatovat, o benefitech lobbistů. Děkuji za pozornost a prosím také o podporu v prvním čtení tohoto tisku.
A již se téměř všechny politické strany zavázaly, že budou korupci potírat a budou proti ní bojovat. Co si myslím, tak ten zákon je napsán velice těžkopádně. A to si myslím, že by demokratický parlament měl umět eliminovat. Teď už budu jenom stručný. Hodíme ho do koše, už je připravený zcela nový komplexní pozměňovací návrh a ten vlastně budeme projednávat. Čili děláme práci naprosto zbytečnou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já rovněž budu reagovat na to, co říkal pan kolega Michálek, když se podivoval, kdo je tady nad soudem, nad soudní mocí. No nikdo. Takhle to funguje. Je to dělba moci. Jedině, ano, Sněmovna může nastavit ty normy jinak.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.
Dva tři roky se prostě věnuji tomu, že posílám návrhy na soudy, aby zastavovaly nezákonná exekuční řízení, kterých je v České republice na 200 tisíc. A stává se mi, že jeden soud na úplně stejném případě rozhodne jeden soudce nějak, že zamítne můj návrh, a druhý ho potvrdí a to exekuční řízení zastaví. Takže v téhle oblasti si myslím, že to smysl má.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
To nejsem tak naivní, abych si myslel, že nedochází k jejich zneužití. Ale rovněž tak může docházet prostě k tomu, že někdo, kdo zcela evidentně nebude mít zájem, opodstatněný zájem, prostě ty údaje si vyhledá z nějakého důvodu a bude je chtít a bude se po nich pídit a bude se jich domáhat.
Upozorňoval jsem spíš na jiné problémy. Ale myslím, že si klidně můžeme tady vést i nějaký typ rozpravy o tom, jak má nebo nemá probíhat veřejná kontrola, tak jak ji nazval pan kolega Michálek, rozhodovací moci soudu. Neznamená to, že nutně všechno musí být včetně plných jmen zveřejněno. Ale nevím, jestli se opravdu mají zveřejňovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Poukazoval jsem na ten problém některých dílčích rozhodnutí, který si myslím, že bychom opravdu měli vyřešit, protože to rozhodování o vazbách je fakt absurdní a předem nějakým způsobem ovlivňující to trestní řízení, kde zásada trestního řízení právě v přípravné fázi je to, že jest neveřejné. Takže nepokládám to za tak jednoduché. A to, co zmiňoval pak kolega Farský, odlišná rozhodnutí soudu v jedné věci dokonce na jednom soudě, tak od toho máme druhou instanci.